Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Brázdila, poté pan poslanec Jan Zahradník.
Stručné odůvodnění. Celková výše příspěvku, o kterém jsem hovořil, pro obce v zónách havarijního plánování jaderných zařízení spočívá v podpoře projektu k rozvoji dotčených obcí. Navrhuje se kompenzace dotčené obci v regionu.
Dále do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám, proto ji končím. Zeptám se pana ministra na závěrečné slovo po obecné rozpravě. Přeje si. Prosím.
Bez nich si to nedovedu představit. A myslím si, že by to bylo řešitelné.
Do podrobné rozpravy mám čtyři přihlášky. Tři jsou na tabuli, ale je zde ještě z minulého jednání písemná přihláška pana poslance Birkeho, takže ten vystoupí jako první. Také děkuji. Teď tedy pan poslanec Klán a po něm pan poslanec Zemek.
Děkuji za slovo.
Také děkuji.
Je to taková poměrně zajímavá umělecká věc. Třetí se týká již zmiňovaného muzejnictví a minerálů. Takže i tady navrhuji určité zmírnění. Další pozměňovací návrh se týká ředění radionuklidů. Doufám, že tyto pozměňovací návrhy budou ještě diskutovány a pokud možno i podpořeny, což by velice ulehčilo práci muzejníkům, vědeckým pracovištím a vysokým školám.
Zeptám se na závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic hlasovatelného, končím i druhé čtení tohoto tisku. Paní poslankyně Wernerová od 18. hodiny do konce jednacího dne z osobních důvodů a paní poslankyně Nytrová a pan poslanec Šincl od 19. hodiny z důvodu setkání s delegací Alžírska.
Zdálo se mi, že je to částka, která je stanovena nějakým odhadem, nástřelem, a proto jsem si dovolil oslovit výbor s návrhem, aby tato částka byla stanovena ve výši 50 milionů korun, což výbor schválil, a my se ve třetím čtení budeme projednáním těchto návrhů také zabývat.
Děkuji, pane poslanče. Ještě než dám slovo panu poslanci Klánovi, tak faktická poznámka pana poslance Kučery.
Takže myslím si, že je správné, že jsme přistoupili k tomu, že jsme zachovali tento pohled, o kterém jsem tady hovořil.
Protože pan kolega Kučera zmínil tisíc let.
Nyní vystoupí pan poslanec Klán.
Děkuji za slovo. Hezký večer, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se určitým způsobem ve stručnosti vyjádřil ke sněmovnímu tisku 560, atomový zákon. Už tady mí předřečníci řešili plno různých problémů, já bych se k tomu také mohl trošku vyjadřovat, ale nebudu to tady zdržovat. Tento příspěvek je poskytován ročně ve výši 200 milionů korun na zóny havarijního plánování jaderných zařízení Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín, a to po dobu trvání zóny havarijního plánování jaderného zařízení.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Důvodem odložení této účinnosti o rok je nutná implementace a zkušební provoz tohoto potřebného, ale nového projektu eLegislativy a elektronické Sbírky zákonů, protože původní implementační zkušební doba byla půlroční.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Cílem tohoto návrhu je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Navrhovaná právní úprava přináší především nezbytné změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu a zákona o Ústavním soudu. Navrhovaný zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.
Přistoupíme k rozpravě podrobné, do té mám přihlášku pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Dalším bodem našeho jednání je Pan kolega Roman Váňa jako zpravodaj výboru pro bezpečnost už je na svém místě.
V návaznosti na události ve Vrběticích je nově upraveno nakládání s municí civilními subjekty. Nakládání s municí bude nově v rámci zákona o zbraních upraveno samostatně. Dojde také k zavedení samostatných muničních průkazů a licencí. Jejich držitelé budou muset splňovat přísnější podmínky a plnit přísnější povinnosti než držitelé zbrojních průkazů a licencí. Tato úprava však bude ke své plné funkčnosti vyžadovat přijetí rozsáhlé prováděcí legislativy. Z tohoto důvodu je u změny právní úpravy nakládání s municí navrhován roční odklad její účinnosti.
Návrh nebyl přijat. Je tomu tak, takže budeme hlasovat. Zeptám se, zda všichni vědí, o čem hlasujeme. Pokud ano, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. Nyní návrhy pana předsedy Stanjury. První návrh je Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze Fajád, a to ve třech alternativách. Kdo je proti tomuto návrhu? Další návrh pana poslance Stanjury, a to bod s názvem Stanovisko vlády k návrhům Evropské komise na reformu azylové a imigrační politiky Evropské unie. Je to tak správně, pane předsedo? Máme tady rovněž tři alternativy. Tento návrh nebyl přijat. Výborně, děkuji. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které padly. V tom případě bychom hlasovali o celém návrhu pořadu této schůze - ale registruji přednostní právo pana předsedy Kalouska.
Dámy a pánové, já vás nebudu zdržovat. To, co se odehrálo, odehrálo se ve dvouciferném procentu případů, skutečně na veřejnosti i v nás vzbuzuje velmi silný pocit, že byla naprosto zbytečně omezena a potlačována práva českých občanů Policií České republiky. Pan ministr vnitra v nedělní diskusi se mnou s hrdým čelem říkal, že do konce tohoto týdne bude mít všechny podklady a že pak nemá problém předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a všechno to vysvětlit. A my jsme si přáli, aby ta rozprava skutečně proběhla, protože kde jinde by měla proběhnout než v Poslanecké sněmovně, které se vláda České republiky a ministr zodpovídá. My nemůžeme rezignovat na to, že tady ta diskuse proběhne. Nemůže neproběhnout. A tím, že ji odmítáte, tím, že před tím, co se stalo, strkáte zbaběle hlavu do písku, pak, promiňte, pak neděláte nic jiného, než že ohrožujete důvěru Policie České republiky.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Proč chci zařadit tento bod na program. Není možné, aby bojkotoval usnesení výboru pro evropské záležitosti a dělal pravý opak toho, než co mu Poslanecká sněmovna jako orgán, který je kontrolním nad vládou, doporučuje. Myslím, že to je flagrantní nabourávání toho, jak má fungovat demokratický provoz v České republice, protože vláda se zodpovídá Parlamentu a nemůže nad jeho vůlí jen tak mávnout rukou. Proto navrhuji tento nový bod. Žádám vás, abychom ho projednali, v několika variantách. Tím myslím předsedu vlády, ministra zahraničních věcí, prostě kompetentní osoby. Pokud ani v tuto dobu nebude přítomen předseda vlády, navrhuji třetí možnost, abychom tento bod projednali první den, kdy bude předseda vlády přítomen v Poslanecké sněmovně, a to jako první bod. Děkuji vám.
Ten váš třetí návrh, který říká první den, kdy bude předseda vlády přítomen, je dnes, protože pan předseda omluven není.
Pokud tedy není omluven pan předseda - já jsem reagovala na to, že jej tady nevidím, tak jsem se domnívala, že tady nebude a nedávalo by smysl tento bod projednávat. Záleží mi na tom, aby předseda vlády u toho byl. Jestliže se jedná o jeho postoj, kterým se vymezuje proti postoji Sněmovny, tak nedává žádný smysl, abychom jednali bez něj.
Dobře, děkuji za upřesnění. Prosím pana předsedu Kalouska, po něm se hlásí pan poslanec Lank.
Děkuji za slovo pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Tento bod by měl název Postup Policie České republiky vůči českým občanům během návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky v Praze. Dovolte krátké zdůvodnění. Rovněž jsme mohli být svědky, a to dokonce i my u televizních obrazovek jsme mohli být svědky, jak nebyla uplatňována zákonem naprosto nezbytně určovaná rovnost před zákonem. Těch případů bylo tolik, že je velmi těžko uvěřitelné, že se jednalo o zcela ojedinělé, na sobě nezávislé excesy. Vzhledem k tomu, že opravdu docházelo k omezování práv českých občanů na území České republiky, domnívám se, že není možné, aby se tím Poslanecké sněmovna nezabývala. Za činnost represivních orgánů vůči našim občanům odpovídá vláda České republiky, respektive její ministr vnitra, ale vláda jako celek. A vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, která má nad vládou kontrolní pravomoc. Proto se domnívám, že bychom o tom měli vést debatu. Pevně věřím, že v té televizi mluvil upřímně, že říkal pravdu, že mluvil i jménem sociální demokracie jako její statutární předseda. Děkuji vám za případnou podporu tohoto návrhu a věřím, že věcná, skutečně věcná diskuze pomůže současnou velmi rozjitřenou situaci uklidnit. Myslím si, že to je úkolem Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Prosím pana poslance Lanka.
Tuto petici podepsalo v rekordním čase čtvrt milionu lidí a je to, pokud se nepletu, druhá nejúspěšnější petice v historii samostatné České republiky.
Já mám pocit, že vždycky, když se stane taková věc, která se stala u nás, která byla velmi tragická, tak vždycky je zde pak následkem toho celá řada opatření, která by měla držení zbraně významně zkomplikovat. Ono i tak už dneska je držení zbraně velmi přísně regulované. Nejsem si úplně jistý, zdali ta opatření budou opravdu účinná. Situace, kterou možná před sebou máme, podle mého názoru není zrovna vhodná k tomu, abychom nějak zpochybňovali oprávněnost držet zbraň. Jistě, není to to samé, není to stejné. Budu velmi důkladně přemýšlet mezi druhým a třetím čtením, jak se pak k tomuto návrhu postavím, a budu velmi dobře zvažovat, jak o návrhu, který tady pan zpravodaj tlumočil, budu nakonec hlasovat.
Vážené kolegyně, kolegové, k tomu, co se tady teď diskutuje. Já ten zákon hodnotím velmi dobře. V této souvislosti chci jenom v této faktické poznámce upozornit na to, že nám klesá počet střelnic, a pokud budeme mít sice lidi, kteří budou legálně držet zbraně a nebudou s nimi schopni trénovat a učit se je ovládat, tak aby to bylo efektivní a správné, tak ten efekt se nedostaví.
Děkuji panu poslanci Chalupovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
S každým dalším zákonem. Měřeno optikou tohoto zákona, toho jednotlivého zákona samozřejmě, to nikdy není nic významného. Každým dalším zákonem dochází k nějakému omezování. Na druhou stranu, zase tady přicházíme o kousek nějaké svobody, kdy policie bude moci vstoupit do našeho obydlí, aby tam zadržela zbraň. Tak tam přijde ono Brabcovo komando. Myslím si, že ten trend je špatný, je takový, řeknu, možná agrosocialistický, ale rozhodně se chci vůči němu zásadně ohradit.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Kolega Chalupa se hlásí také s faktickou do podrobné rozpravy.
Děkuji.
Nyní pan poslanec Chalupa v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo. Já si ho dovolím přečíst. Návrh kromě zpřesnění dikce samotného zákona nevyžaduje jiné změny ani náklady na jeho zavedení.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona. Tento zákon přináší soubor legislativně technických změn navazujících na novou komplexní právní úpravu mírového využívání jaderné energie. Důvodem přijetí této právní úpravy je potřeba uvést dotčené zákony do souladu s navrhovaným právním stavem. Jedná se o změny nevelkého rozsahu u velmi omezeného počtu zákonů.
Děkuji. Tento tisk jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, tady to snad bude jednodušší. I když tady ve Sněmovně člověk nikdy neví. Tak já přečtu to usnesení a bude to velice krátké. za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; A za poslední, za čtvrté, pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky nemám. Závěrečná slova po obecné rozpravě asi nebudou. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a také nemám žádné přihlášky. V tom případě končím podrobnou rozpravu.
Zdůraznil bych, že nejde o to, zdali má být, nebo nemá být zákon v této podobě, ale když už je, tak aby byl funkční. Shrnul bych to asi do tří bodů. Také se doplňuje ustanovení týkající se způsobu výkonu činnosti členů etické komise ve vztahu k Úřadu vlády České republiky, který výkon působnosti etické komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a materiálně zajišťuje. Na výboru nebyly žádné pozměňovací návrhy. Tedy v tomto smyslu se nemám k čemu vyjadřovat.
Děkuji.
Děkuji za slovo pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zrekapituloval dosavadní průběh jednání k tomuto sněmovnímu tisku. Navrhovatel navrhl Sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro obranu a lhůta k projednání výborem byla určena na 30 dní.
Otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky nemám. Závěrečná slova nejsou třeba. Ještě pan poslanec Koníček.
Já už jenom mimo záznam členům kontrolního výboru připomínám jednání.
Ano. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Výborně. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Fiala navrhuje nový bod, také jenom do schůze, Zavedení vojenského výcviku pro občany České republiky. Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Okamura - nový bod Islám a jeho neslučitelnost s demokracií. Ptám se, kdo je pro. Paní poslankyně Němcová navrhuje nový bod Pozice vlády České republiky a premiéra k usnesení Poslanecké sněmovny k migrační krizi, a to ve třech alternativách. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. A pak je tady tedy návrh, aby to byl první bod dalšího dne, kdy bude ve Sněmovně přítomen předseda vlády. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Lank - nový bod Stanovisko vlády České republiky k petici proti kvótám, a to dnes po pevně zařazených bodech. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Tento návrh byl přijat. Ano, o tom můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování.
SÚJB vlastně byl tím hlavním, kdo ten zákon nebo tu novelu připravoval. A bohužel jestli opomněl, nebo nechtěl přizvat, tak tyto instituce, které jsou přímo dotčeny touto novelou, do toho jednání přizvány prostě nebyly. Podle té novely například když vědec sebere ze staré uranové haldy kámen, tak už se dopouští přestupku. Obyvatelé jsou tam dotčeni tvrdým zářením a nikomu to nevadilo. V tuto chvíli děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě vám objasním podstatu svých pozměňovacích návrhů.
Prosím pana poslance Zahradníka a připraví se pan poslanec Klán.